Pokud by paní Michaláková na něco takového přistoupila, tak by musela podat prohlášení zhruba ve znění: Byla jsem příšerná ženská, manželka, hrozná matka svých dětí. Prošla jsem si terapií, navštěvuji pravidelně psychiatra. Děkuji vám, norský úřade, že jste mi mé děti odebrali. Asi pochopíme všichni, že tuto poníženou supliku paní Michaláková podávat nechce. Teoreticky by ji mohla podávat každých 12 měsíců, dokud dětem není 18 let. Dokonce existuje v České republice případ ženy, která takto žádala pětkrát. A to, jak tady za mnou pan premiér halekal o tom, že naše vláda před třemi lety mohla něco udělat - nemohla! Jak jsem tady řekla - a kdybyste si místo toho, že si s někým, pane premiére, povídáte, tak kdybyste mě poslouchal, tak byste zavnímal to, že jsem řekla, že 4. listopadu 2014 Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku oznámil, že nepřijal stížnost české matky. Tím byl vyčerpán poslední prostředek, který vlastně bránil v tom, aby se to mohlo řešit diplomatickou cestou.
Dobré odpoledne, pane předsedo, pane premiére, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové. Moje žádost a návrhy nebudou tak třaskavé a náročné jako ty předchozí. Jsou to spíše návrhy organizační od volební komise. Vyřazení bodu 104 je z toho důvodu, že nebyl předložen žádný návrh naší komisi. A potom prosím o pevné zařazení následujícího bloku volebních bodů, a to dohromady do jednoho bloku. A dovolím si požádat o pevné zařazení těchto bodů.
Děkuji. Čili milý kolego Jandáku, jsme trestáni za našeho bývalého kolegu, který byl přichycen s krabicí s podivným vínem, za našeho dalšího bývalého kolegu, který se skutečným vínem opil tak, až spadl ze schodů. Těch příkladů zdaleka není většina. Možná to není ani desetina, jsou to ale bohužel příklady tak křiklavé, že jsme za ně od lidí trestáni - obávám se, že bohužel právem.
Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Ale bylo to přece úplně jinak. Uzavřeli jsme dohodu uvnitř Poslanecké sněmovny, všech sedm poslaneckých klubů, s vědomím premiéra. Ta dohoda měla dvě části - procedurální, kde uhnula opozice, nevyužila svých práv, a obsahovou, kde jsme se shodli. Neříkám, že někdo někomu uhnul. My jsme svoji část splnili, premiér a předseda klubu socdem nás podvedli, protože svoji část dohody plnit nechtějí. Za to může člověk, který tady dneska, teď, nesedí. Já vím, že je omluven. Předseda vlády, který o té dohodě věděl, než se uzavřela. Pak si to z nějakých důvodů rozmyslel, pak měl plno řečí, mediálních výstupů! Teď tu není. Návrh pana kolegy Votavy chystalo Ministerstvo práce a sociálních věcí - logicky, když byla dohoda, proč by nám to úředníci nenapsali, ať je to správně. Nejlépe mlčet, rychle odhlasovat a jít pryč! No to jsem ještě nezažil teda! Kdo rozhodl, že je turbulence? Ale kvůli turbulencím výbor, který to měl projednat, to prostě neprojednal.
Další s faktickou nebo s řádnou přihláškou? S faktickou pan poslanec Petrů.
Prosím vás, v prvé řadě do výboru pro veřejnou správu nenavrhl nikdo, ani organizační výbor, ani žádný člen organizačního výboru. V prvé řadě, nebylo to nikdy zvykem, tak bych rád byl, aby to taky tak bylo i nadále. Takže z toho důvodu výbor pro veřejnou správu se tímto nezabýval. Děkuji.
Děkuji za vysvětlení, už jsem to pochopil. Chudáci by museli rozhodovat mezi několika variantami, tak to radši neprojednávali.
Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance Hamáčka, pana poslance Miholu a paní navrhovatelku, pana poslance Okamuru.
Myslím si, že to je rozumný kompromisní návrh, který tu situaci vyřeší jednou provždy. Nemám radost z té situaci, ale role předsedy Sněmovny není jenom o věcech veselých. Chci se podívat do budoucna, a proto navrhuji řešení, které dle mého názoru je hájitelné, je systémové a je jednou provždy.
Děkuji. Prosím k mikrofonu pana poslance Miholu a prosím, aby se připravila paní ministryně Marksová. Nyní prosím s faktickou pana poslance Kováčika, poté se připraví řádně přihlášený pan poslanec Okamura a poté pan poslanec Kalousek.
Poslanecká sněmovna nemůže ukládat vládě České republiky, může požádat vládu České republiky.
Zde opět nesouhlasím s vypuštěním potřeby prověrky pro člena hodnoticí komise. Novela by ale neměla uhýbat nedostatečnému administrativnímu zajištění způsobilých pracovníků. Mělo by být naopak snahou zadavatelů, aby si zajistili v souladu se stávajícími mechanismy dost způsobilých pracovníků.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ve své praxi jsem se setkal s tím, že zadavatelé vyžadovali přeložit diplom Univerzity Karlovy z latiny do češtiny. Smrtelně vážně. Nebyl to důvod k vyloučení, ale byl to důvod k tomu zdržet rozhodování, aby se určitá firma třeba nemohla přihlásit. A s tím jsem se fyzicky setkal, je to velký problém.
To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Paní ministryně? Není tomu tak. Pan zpravodaj? Měli bychom pokračovat dalším bodem jednání, ale mám jeden návrh.
Ministerstvo dokonce v některých svých prohlášeních odkazuje na dohodu s Ministerstvem financí, ale i odtamtud máme jasné signály, že není-li to v zákoně, nebudou to brát v potaz. Pro zaručení právní jistoty a při dodržení principu legitimního očekávání by tedy mělo dojít k rychlé transpozici ustanovení evropské směrnice, ale i metodického pokynu ministerstva, a tím i k větší právní jistotě veřejných zadavatelů. Stávající situace je z právních hledisek stěží akceptovatelná. Není v zájmu státu ani zadavatelů oddalovat přijetí tohoto eurokonformního návrhu, který bude znamenat, že se již nadále nebude česká právní úprava odchylovat od znění evropské směrnice. Stát by neměl bránit přirozené rovnováze mezi požadavkem obecného zájmu společnosti a požadavkem na ochranu základních práv. Hovoříme tedy o jednotkách, které jsou odpovědné za zadávání veřejných zakázek, nezávisle provádějí zadávací řízení, rozhodují o výběru nejvhodnější nabídky a mají vyčleněné samostatné peněžní prostředky sloužící k úhradě veřejné zakázky. Není tedy důvod jim nadále klást překážky, aby ve věci veřejných zakázek mohly být samostatnými zadavateli. Závěrem bych chtěl dodat, že tento pozměňovací návrh podpořila svým usnesením dne 18. listopadu i Česká konference rektorů, svým usnesením ze dne 24. listopadu i předsednictvo Rady vysokých škol. Současně tento návrh podpořil svým usnesením i sněmovní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 20. listopadu. Děkuji vám za pozornost a doufám, že budete hlasovat pro tento pozměňovací návrh.
Hezký dobrý večer. Děkuji panu poslanci Váchovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Karamazov.
Děkuji za slovo. Zjevně má podobné problémy jako já. Tím, že fakulty jsou mnohdy velmi různorodé, tak nakonec dochází k tomu, že si koupíme to, co přesně nechceme, že to koupíme velmi draze a předraženě a neplní to vlastně tu funkci.
Nyní s další faktickou poznámkou pan poslanec Vácha.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Ráda bych se také přihlásila k návrhu, který tady avizoval pan poslanec Vácha. Proto se také přimlouvám za podporu tohoto návrhu.
Děkuji panu poslanci Váchovi. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr obrany Martin Stropnický.
Děkuji, pane předsedající. To je vše, děkuji.
Prostě taková dohoda se tu držela vždycky. Vy jste udělal ten precedent, že jste něco takového zrušil. Tím jste v podstatě tenhle termín zrušil! Nám je úplně jedno, jaké budou platy, pane premiére. Byli jsme to my, kteří prosadili jejich snížení a zmrazení, takže nám je to opravdu jedno! Ale co nám není jedno, že teď lžete, shazujete vlastní klub, tím shazujete i nás všechny, Poslaneckou sněmovnu, a především jste zrušil termín dohoda předsedů poslaneckých klubů. Ten kvůli vám přestal existovat!
Já bych se chtěl jenom zeptat, pane premiére, na jednu věc. Vy jste tady mluvil o sestřičkách, o seniorech, o tom, jak mají nízké důchody. A můžu se tedy zeptat na jednu věc?
Děkuji, pane předsedo. Víte, mně je to trapné, ale myslím si, že by bylo dobré vyzvat vládu, aby zákonem určila, že Poslanecká sněmovna nebude tyto platy určovat, ať to dělá Ústavní soud, on s tím má už bohaté zkušenosti a myslím, že si s tím poradí.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, my se tady oháníme nějakým veřejným sektorem a růstem platů ve veřejném sektoru.
Ještě jedna faktická - pan poslanec Blažek. A pak už to vypadá na pana kolegu Stanjuru.
Děkuji za slovo. Já jenom to zjednoduším. Teď nebudu zdržovat.
Děkuji.
Tak nám premiér věnoval asi 21 minut, což je asi tak desetkrát méně, než věnoval mediálním výstupům za poslední dva týdny k této věci. Já se zeptám pana předsedy Sklenáka, ať nám řekne na mikrofon, jak to bylo. Já tomu prostě nevěřím, že o tom nevěděl. Já, Bohuslav Sobotka, jsem zásadně proti! Ale to neřekl, protože mu vyhovovala ta první část dohody, kterou my jsme splnili. A dneska mi na to neodpověděl. Po této zkušenosti říkám: nemůžeme! On tu dohodu prostě uzavřít nemůže. Takže klíčová otázka není o tom, kdo má jaký názor. Já jsem se ptal, proč premiér shodil dohodu, o které věděl. My, kteří jsme u těch jednání byli, a mám minimálně šest kolegů předsedů poslaneckých klubů, kteří potvrdí má slova, to prostě není pravda, že pan premiér o té dohodě nevěděl. Tehdy se mu to hodilo, pak si to rozmyslel. A to je celý příběh! My celou dobu jednáme o snížení platů, ne o zvýšení. A dneska nám vláda, a omlouvám se, lidovecká komise chystá to samé. Tak se zamysleme, nejlépe pro rok 2018, a naši následovníci budou v tom roce řešit to samé, co řešíme my a co jsme řešili před třemi lety. A to je všechno. Ono to nějak dopadne. Ten zákon sem přišel 31. července, nebo 1. srpna. Já si nestěžuji, jenom konstatuji.
Nemám do ní žádnou písemnou přihlášku, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty na 48 hodin mezi druhým a třetím čtením tohoto zákona.
Kdo dál v podrobné rozpravě? Také nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Kdo je proti? Děkuji vám. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu ministrovi a končím tento bod.
Zároveň byla u tohoto návrhu zkrácena lhůta pro jeho projednávání ve výborech na 30 dní. Materiál byl projednán na 12. schůzi rozpočtového výboru dne 13. listopadu 2014 a rozpočtový výbor doporučil Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila. Závěrem svého slova bych vás chtěl požádat o projednání a podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.
Žádám tedy zpravodaje rozpočtového výboru pana poslance Jiřího Holečka, aby se ujal své zpravodajské zprávy.
Dámy a pánové, potřetí.
Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám také žádnou písemnou přihlášku, ale vidím pana ministra financí, který se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji.
Jedná se o drobné úpravy. To znamená velice drobná výměna slov.
Děkuji panu poslanci Volnému. Kdo dál v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. Děkuji vám. Předtím, než panu ministrovi dám slovo, jenom budu konstatovat, že jsme návrh přikázali k projednání zemědělskému výboru. Prosím, pane ministře, ujměte se svého úvodního slova.
Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, pěkný podvečer už. Návrh zákona zabezpečuje administraci finančních příspěvků na vybrané myslivecké činnosti po 1. lednu 2015, neboť ke konci roku 2014 dojde k redukci pobočkové sítě Ministerstva zemědělství, tzv. krajských agentur pro zemědělství a venkov, které v současné době administraci těchto příspěvků zajišťují. Do 31. prosince 2013 zajišťovaly administraci těchto finančních příspěvků krajské úřady, a to na základě zákona o státním rozpočtu.
A skutečně ta dohoda vznikla přesně do té doby, než byla porušena. My jsme kdysi tu odpovědnost našli, a protože jsme měli většinu, tak jsme rozhodli.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zavadila.
Jestli jste někteří neporozuměli, tak se tady platy nezvyšují, pouze se snažíme dorovnat to, o co se propadly. To snad je už dneska každému jasné. Promiň, omlouvám se, já jsem zvyklý mluvit tak, jak jsem zvyklý.
Děkuji a nyní prosím pana poslance Miholu.
Vážení kolegové, nejdříve si dovolím krátkou reakci na předřečníky. Chtěl bych každopádně jasně říct, že KDU-ČSL drží a držela i v tomto případě dohodu a drželi jsme ji do poslední možné chvíle. Já doufám, že si toho kolegové alespoň laskavě všimli. A bylo to bez jakéhokoli "ale", což při vší úctě pro stranu TOP 09 tak bezvýhradně neplatilo, protože ano, uzavřeli jsme dohodu, ale je to věcí někoho.
Já mám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili do příchodu premiéra Bohuslava Sobotky.
Nyní budeme pokračovat dalším bodem. Vládní návrh zákona o působnosti orgánů
Dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví. Návrh zákona je reakcí na schválení nařízení Evropské unie, které přináší novou úpravu boje proti zboží, které porušuje práva duševnímu vlastnictví, neboli proti tzv. padělkům. Nařízení přitom předpokládá, že boj proti padělkům bude prováděn celními orgány členských zemí, jež v této souvislosti přijmou navazující právní úpravu. Tou by se měl stát právě navržený zákon.
Obhajovat se to bude tak, že odpadnou spory z nekompetentního posuzování projektové dokumentace i následných projektových změn, které mají vliv na kvalitu i cenu díla. A chci se tady vyjádřit ještě ke dvěma novelizačním bodům. Co se týká novelizačního bodu 6, je upraveno ustanovení týkající se citlivé činnosti. Může to být významná dálnice nebo významná elektrárna a podobně.
Ano, děkuji, eviduji vaši přihlášku.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Mnou navrhovaná změna zákona o veřejných zakázkách rozšiřuje oblast zadavatelů veřejných zakázek o zákonem dané organizační složky veřejného zadavatele, které samostatně nakládají s přidělenými finančními prostředky. A jsou to právě fakulty, které realizují přípravu a technické specifikace a jsou příjemci většiny soutěžených zakázek. Je nutné dodat, že v praxi by tento pozměňovací návrh znamenal, že by veřejné zakázky na vysokých školách mohly soutěžit fakulty pouze po předchozím delegování této pravomoci rektorátem vysoké školy. Nicméně ministerstvo má k mému pozměňovacímu návrhu poněkud rezervovaný vztah s argumenty, že když už je to deklarováno v metodice, nemusí se to dávat do zákona, a že to stanovisko nikdy nebylo zpochybněno ze strany orgánů dohledu, jako je ÚOHS nebo soudy. Nelze ale předpokládat, že by ministerstvo nějakým způsobem mohlo ovlivnit současnou nebo budoucí rozhodovací pravomoc ÚOHS nebo soudu. Není totiž pravda, že by nikdy nebylo toto stanovisko ministerstva zpochybněno ze strany ÚOHS. Z toho také dodnes odvozuje řídicí orgán OPVK nutnost sčítání přes univerzity, přes rektoráty.
Vážená paní předsedající, poslankyně a poslanci, já bych chtěla požádat o zkrácení lhůty mezi doručením pozměňovacích návrhů a zahájením třetího čtení ze 72 hodin na 48 hodin.
A nyní prosím k mikrofonu pana poslance Okamuru. Prosím, máte slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, přihlašuji se tímto k pozměňovacímu návrhu pod číslem sněmovního dokumentu 1715 a dovolte mi pár slov.
Pane poslanče, já se moc omlouvám a poprosím ctěné kolegyně a kolegyně, aby ztišili hladinu hluku, abychom slyšeli vaše návrhy. Pokud si máte co říct, prosím, jděte do předsálí. Prosím, vaše dvě minuty.
Už v tom mám trošku zmatek. Ale jinak samozřejmě to nulové navýšení.